Osobně souhlasím s tím, že bylo a stále je chybou, že naše armáda dlouhodobě podceňuje stav a výcvik aktivních záloh -
Já se omlouvám, pane poslanče, ale míra hluku je skutečně vysoká. Já vás požádám, abyste se ztišili, případně jste šli do předsálí vyřešit, co potřebujete.
Osobně souhlasím s tím, že bylo a stále je chybou, že naše armáda dlouhodobě podceňuje stav a výcvik aktivních záloh, kdy současný systém je velmi málo účinný. Proto je navržen tento zákon, který má umožnit s předkládanou novelou branného zákona využití záloh v celém spektru úkolů ozbrojených sil. S tím je obecně možno souhlasit, nicméně zároveň je nutno přijmout řadu dalších opatření, která zvýší povědomí, schopnosti i ochotu občanů zapojit se do této činnosti. Daleko větším problémem je skutečnost, že se naše armáda potýká s nedostatkem profesionálních vojáků. V důvodové zprávě se dokonce hovoří o tom, že pokles počtu vojáků způsobil, že mezinárodní závazky jsou plněny pouze za cenu omezení doby regenerace mezi zahraničními operacemi. A tady nemohu souhlasit s předkladateli, že zapojení aktivní zálohy jako krátkodobého účelového navýšení schopnosti ozbrojených sil je přijatelnou alternativou proti navýšení počtu vojáků z povolání.
Já se omlouvám, pane poslanče, nerad vám vstupuji do řeči, ale požádám kolegyně a kolegy o zklidnění. Děkuji za to, že to budete respektovat.
Děkuji, pane předsedající. Prolomení těchto práv je striktně reglementováno zákonem. Pane předsedající, já chápu, že levou část našeho spektra lidská práva příliš nezajímají.
Předpokládám, že moji výzvu slyšeli a zachovají se podle toho.
Děkuji, pane předsedající. A kde není žalobce, není soudce. A já jsem velmi potěšen, že mohu konstatovat, že komise při všech svých kontrolních úkonech, ve všech jednotlivých případech mohla konstatovat, že zákon porušen nebyl, což znamená že příslušný útvar Policie České republiky, to jest Útvar zvláštních činností, pracuje tak, jak pracovat má. Já vám děkuji za pozornost a prosím ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby vzala tuto zprávu na vědomí.
Zahajuji všeobecnou rozpravu. Eviduji zde faktickou poznámku pana vicepremiéra Bělobrádka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl poprosit vaším prostřednictvím pana poslance Korteho.
Bezesporu parlamentní tajemníci, asistenti a mnoho dalších lidí jsou schopni si to z toho stenozáznamu vytáhnout a sdělit to v písemné podobě panu vicepremiérovi. Že stát neplní své informační povinnosti v tak závažném prolomení osobnostních práv, jako jsou odposlechy, je mimořádně alarmující. Myslím, že statistická čísla nám postačí k tomu, abychom věděli, zda je potřeba úpravy zákona. Takže mám prosbu, bez nějakého usnesení, aby pan předseda této komise na září na příští jednání Poslanecké sněmovny připravil tento bod, ať o tom můžeme podrobně debatovat. A pokud vyplyne nějaká potřeba změny legislativy k tomu, abychom lépe ochránili soukromí občanů, pokud vyplyne, já na to nejsem odborník, tak jsme připraveni jako náš klub se na tom intenzivně podílet, abychom tu nápravu prostě zjednali.
Zájem výboru o danou problematiku mě i přes uplatněné výhrady naplňuje přesvědčením, že návrh je vnímám jako významný, důležitý a že jako takový má dobrou šanci být postoupen do druhého čtení. Věřím, že v druhém čtení pak nalezneme odpovídající prostor pro projednávání a pečlivé posuzování případných jednotlivých návrhů a jejich případné doplnění na základě vzájemné diskuse. Na základě návrhu výboru pro obranu a ve spolupráci s ním byl proveden také průzkum názorů veřejnosti. Průzkum názorů veřejnosti potvrdil většinový zájem občanů této země na jejich účasti při obraně vlasti. Je totiž třeba, aby si občané uvědomili, a jak se ukázalo, oni si to již uvědomují, že nestačí mít pouze profesionální armádu, ale je třeba jejich osobní aktivní účast při obraně státu. Ministerstvo obrany samozřejmě připraveno dále spolupracovat na úpravách předložených návrhů zákona tak, aby byla vytvořena účelná a pro tento stát potřebná právní úprava. Proto považuji za mimořádně důležité, aby tento návrh byl po vašem projednání postoupen do dalšího čtení a po svém přijetí především umožnil implementaci nových podmínek doplňování ozbrojených sil. Děkuji za vaši pozornost.
Základní norma, která se nazývá branným zákonem. Nikdy v minulosti, když jsem vystupoval v této Sněmovně, jsem nemluvil s větší vážností. Podle dosavadní právní úpravy je doplňování armády možné až ve chvíli, kdy vláda vyhlásí tzv. stav ohrožení státu. Proto novela branného zákona, kterou předložila tato vláda do parlamentu, obsahuje možnost zahájit na základě nařízení vlády odvodní řízení ještě před vyhlášením stavu ohrožení státu. Dámy a pánové, zkusme se na to podívat z jiného úhlu pohledu: Co je to branná povinnost? Je to povinnost občana plnit úkoly ozbrojených sil České republiky. Zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení a plnit další povinnosti stanové branným zákonem. Promiňte mi výraz nesmysl. To nezvládneme. Tato vláda po chvílích dlouhé trpělivosti, po jedenácti letech, přišla s návrhem, že je třeba z odpovědnosti té branné povinnosti k státu něco udělat. Možná dospějeme ke kompromisu, že půjde o dobrovolnou brannou povinnost, a to nejen z úrovně mužů, ale i žen. Byť se novela zákona schovává velmi pečlivě do hávu dobrovolnosti a třeba i obrany, dav je připravený elitami tohoto světa na jednoznačné ano. Přece je to naše povinnost chránit zájmy své republiky. Další zkouška odevzdanosti vědomí českého národa je tady.
Teď je na to ten čas, kdy můžeme jednat o zařazení dalších bodů. Hlásí se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegové, členové vlády, dobré dopoledne. Děkuji a omlouvám se, že to je takhle hodně narychlo. Já se na vás jménem volební komise obracím s prosbou. Je to bod číslo 141 - volba členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Krátce vysvětlím proč. Ten stav by potom mohl trvat do září až do října.
Děkuji za slovo. Ta dohoda zatím není. Já se jí nebráním, ale vůbec jsme o tom nejednali.
Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat. Má někdo ještě jiný návrh na doplnění našeho programu? Není tomu tak. Kdo je proti? Jde o
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil předložené vládní návrhy zákonů branné legislativy, kterými vláda naplňuje svoje programové prohlášení, v němž se zavázala, že dokončí potřebné změny v branné legislativě. Stěžejním návrhem je vládní návrh novely branného zákona a s ním souvisejících zákonů.
Pane ministře, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu o klid.
Zároveň mi dovolte, abychom ještě jedno hlasování už v daném okamžiku uskutečnili. Pokud tomu tak není, pak nechť i tento návrh je prohlasován. Pokud tomu tak je, pak je to vše v pořádku.
Nyní tedy budeme pokračovat a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas, a konstatuji také, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a proto se táži, zda někdo navrhuje přikázat tento materiál ještě dalším výborům k projednání. Neeviduji žádost, takže konstatuji, že tento materiál byl přikázán výboru pro obranu a tento výbor je i garančním výborem. Kdo je proti návrhu? Opakuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s prodloužením lhůty na 90 dnů. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obrany Martin Stropnický a já vás požádám, pane ministře, abyste se ujal slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s úpravou souboru návrhů zákonů branné legislativy, který jsme zahájili v 11 hodin, je předkládán teď nový zákon upravující průběh služby vojáků v záloze povolávaných k výkonu vojenské činné služby. Předkládaný návrh má výrazně zjednodušit celou úpravu jejím přiblížením podmínkám služby vojáků z povolání. Současně má návrh podpořit zájem o dobrovolný výkon vojenské činné služby, ať už ve formě vojenského cvičení, nebo vstupu do aktivní zálohy. Ke zvýšení atraktivity výkonu vojenské činné služby zákon zvyšuje finanční ohodnocení vojáků v době cvičení nebo nasazení, zvyšuje odměny vyplácené po dobu zařazení do aktivní zálohy a zavádí také podporu zaměstnavatelům vojáků v aktivní záloze po dobu, kdy je budou muset uvolnit z důvodu vojenské činné služby. Přijetí zákona není spojeno s vyššími náklady, než které předpokládá již odsouhlasené posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Dopady na podnikatelskou sféru se sice rozšířením úkolů aktivní zálohy poněkud zvyšují, považuji je však za úměrně kompenzované. Zaměstnavatelům se totiž přiznává finanční kompenzace za dobu uvolňování zaměstnance. Negativní dopady na jiné orgány státní správy a samosprávy ani na specifické sociální skupiny chráněné antidiskriminačními předpisy z návrhu zákona nevyplývají. I u tohoto zákona jsem připraven na diskusi nad jeho obsahem, otevřen k provedení případných změn, které napomohou k základnímu cíli této právní úpravy. Děkuji vám za vaši pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Černochová.
Hodně z toho, co jsem chtěla říkat, už tady říkal pan ministr.
Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, máte slovo. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
V tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Eviduji vaši přihlášku, pane zpravodaji, tak vás požádám, abyste přednesl návrh usnesení. Nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Takže návrh usnesení byl přečten. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a tím končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod našeho jednání a tím je Prosím zástupce poslaneckých klubů ODS, ANO, KDU-ČSL a KSČM, aby se postupně ujali slova a vyjádřili se k předloženému návrhu. Začneme tedy v pořadí, jak jsem přečetl, nejprve zástupce ODS.
Hezký večer. Za náš klub souhlasíme s tímto návrhem. My jsme tam jednu drobnou změnu měli, takže děkujeme a souhlasíme.
Děkuji a prosím zástupce KSČM.
My rovněž nemáme žádné připomínky. Vyhovuje nám to tak, jak to je.
Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k podrobné rozpravě. Děkuji a požádám kolegu Filipa, aby přednesl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat. Děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení tak, jak bylo přečteno, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Prosím předsedu této komise pana poslance Daniela Korteho, aby předložený sněmovní dokument uvedl a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se slova.
A to je prosím bez ironie.
Připravenost Armády České republiky zejména v minulosti negativně ovlivnil také snížený rozpočtový rámec Ministerstva obrany. Návrhy zákonů tvořících soubor branné legislativy jsou připravovány již několik let s vynaložením značného úsilí věcných i legislativních týmů. Toto úsilí však dosud nevedlo k očekávanému normativnímu výsledku. Branná legislativa má silný společenský a politický kontext a význam. Jako nově jmenovaný ministr obrany jsem byl samozřejmě povinen seznámit se detailně s jejím obsahem, tak jak byla připravena, a posoudit její správnost. Také proto jsem i spolu s přihlédnutím k proměně mezinárodní bezpečnostní situace původní návrh vzal zpět. Zodpovědně upravené návrhy pak prošly novým připomínkovým řízením a dvojím projednáváním v Legislativní radě vlády. S hlavními zásadami obsaženými v souboru návrhů zákonů bych vás teď rád stručně seznámil. Dominantním prvkem navrhovaných úprav je řešení postavení vojáka v aktivní záloze, které se přibližuje postavení vojáka z povolání s maximálním využitím jeho předcházejícího výcviku a nabytých zkušeností a vědomostí. Mnohá ustanovení v zákoně jsou inspirována zkušenostmi s vytvářením zálohy v zahraničí. Zvláštní kategorie povinné zálohy bude významným prvkem doplňování ozbrojených sil vzhledem k připravenosti bývalých vojáků z povolání, kteří jsou v ní zařazeni. Za účelem posílení úlohy aktivní zálohy se nově navrhuje možnost vojáků v aktivní záloze účastnit se také zahraničních misí. Dále se stanoví systém motivace vojáků v aktivní záloze a finanční kompenzace pro jejich zaměstnavatele. Návrh rovněž zohledňuje požadavky stávajících vojáků zařazených do aktivní zálohy a zintenzivňuje jejich výcvik. Navrhovaná úprava zahrnuje také institut dobrovolného vojenského cvičení. Dobrovolné vojenské cvičení je koncipováno pro všechny občany schopné vojenské služby, kteří se chtějí podílet na obraně státu, avšak nemají zájem vstoupit do aktivní zálohy ozbrojených sil. Významnou úpravou je stanovení možnosti doplnění ozbrojených sil vojáky v záloze a jejich přípravy před vyhlášením stavu ohrožení státu, nebo dokonce válečného stavu. Tímto opatřením se částečně odstraňuje nedostatek, který vznikl v roce 2002 při zahájení profesionalizace ozbrojených sil a byl umocněn v roce 2004 přijetím branného zákona. V důsledku toho došlo ke snižování absolutního počtu vojáků v záloze, zvyšování jejich průměrného věku a zásadnímu snížení připravenosti vojáků v záloze. Vláda se při schvalování návrhu musela vypořádat také s tím, zda využije principu dobrovolného, nebo povinného přejímání branné povinnosti občany. Historické tradice spíše potvrzují využití principu doplňování ozbrojených sil na základě branné povinnosti. Předkládané návrhy zákonů jsou specifické nejenom v předmětu úpravy, ale také v zohlednění historických zkušeností této země, které nás vedou více než kohokoliv jiného k vlastnímu úsilí zajistit mír a bezpečnost. Bez důsledné přípravy na obranu státu v době míru přitom mohou být ohroženy demokratické principy tohoto státu. Jak jsem již zmínil, předkládaný soubor návrhů zákonů byl zpracován v kontextu změn ve vývoji mezinárodní situace a s přihlédnutím ke skutečným schopnostem Armády České republiky včetně jejích povinností vyplývajících z mezinárodních závazků. Cílem navrhované úpravy je za současného rozvíjení profesionální armády především doplnění zálohy a zvyšování účasti občanů na obraně státu, zvyšování počtů nasaditelných osob pro plnění úkolů různého stupně náročnosti, a to od bojových až po asistenční činnosti, snižování osobních nákladů, a to s využitím zálohy, což je z hlediska její přípravy mnohem úspornější než udržování stejné schopnosti silami průběžně sloužícího a placeného profesionálního personálu. Výsledkem by měla být silnější vazba mezi občanskou společností a ozbrojenými silami, zapojení dobrovolníků s civilní kariérou do činnosti armády, čímž se zvýší identifikace obyvatel s vojenským prostředím. Při hledání nejvhodnějšího řešení se Ministerstvo obrany inspirovalo právní úpravou v zajišťování bezpečnosti a obrany státu ve státech Evropské unie a NATO. Vzhledem k rozdílnosti těchto úprav jsme se soustředili na povinnou nebo dobrovolnou účast občanů při přípravě k obraně státu a institutů vytváření zálohy ozbrojených sil. Z námi provedené analýzy vyplynulo, že plně profesionální armáda je využívána ve většině evropských států. Ta je ale vždy doplňována jistým objemem zálohy, nejčastěji do jedné třetiny jejího počtu. Plně profesionální model je v některých zemích doplněn možností dobrovolné základní aktivní služby, jako například v Německu nebo také na Slovensku. Jenom například v Dánsku, Švédsku a Rakousku existují dobrovolnické sbory miličního typu. V Norsku je branná povinnost platná i pro ženy. Zálohám je obecně přikládán vysoký význam také v takzvaně velkých armádách, tedy v americké, britské nebo francouzské.
Rozumím tomu, že stát potažmo armáda musí mít přehled o počtech svých občanů pro nasazení v době ohrožení země, mobilizace či válečného stavu. Dále si dovolím kacířskou otázku, proč je zvolen postup povinných odvodů takto administrativně náročně. V důvodové zprávě se totiž uvádí, že armáda potřebuje ověřit zdravotní a fyzický stav populace schopné vykonávat vojenskou činnou službu. Přitom odvodové komise budou pouze, a to opětovně, vyšetřovat zdravotní stav odvedenců. Proto jsem toho názoru, že by se takto pojaté povinné odvody měly ze zákona vyjmout. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebylo by vhodnější, aby se celé odvodní řízení řešilo administrativně na základě odborného stanoviska praktického lékaře? Vždyť Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje na skutečnost, že na citlivé otázky kolem zdravotního stavu má právo jen lékař. A s ochranou osobních údajů souvisí skutečnost, že krajské úřady mají plánovat zabezpečení výběrového doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu. To bych ještě pochopil, ale zároveň mají možnost vydávat rozhodnutí o pracovní výpomoci ve prospěch armády v mírovém stavu, a to ve spolupráci s obecními úřady s rozšířenou působností. Opět je to problém úniku citlivých údajů, možnost korupce, či dokonce možnost zneužití vůči svým politickým konkurentům. Nehledě na skutečnost, že se z dané evidence vyčlení specifické profese jako zdravotní personál, lékaři, farmaceuti či řidiči. Je opravdu nutné zavádět takto administrativně složitý systém, který navíc bude obtěžovat občany, nad rámec nutného? Ten byl, pokud to dobře chápu, zrušen teprve nedávno. A jak je vidět, nejsou brány v potaz ani v předloženém návrhu. Přes všechny své výhrady podpořím projednávání zákona ve druhém čtení v garančním výboru, protože existuje dohoda s panem ministrem na odstranění připomínek vznesených členy výboru pro obranu. Osobně mám pouze pochybnosti, že se členům výboru pro obranu podaří přijmout takové změny, které budou plnit ty cíle, které armáda původní novelou branného zákona očekávala.
Nyní tedy požádám paní poslankyni Váhalovou a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí paní poslankyně Černochová.
Aktivní zálohy jsou složeny i z povinných záloh, kde jsou vojáci z povolání, kteří již ukončili v souladu se zákonem 221 svoji aktivní činnost.
Připraví se pan poslanec Skalický.
Vážený pane místopředsedo, vážení kolegyně, vážení kolegové, když se před několika lety s velkou pompou rušila základní vojenská služba, poukazovalo se na to, že tím ušetříme značné prostředky. Nyní po letech se ukazuje, že zřejmě základní vojenská služba bude znovu potřeba. A tento zákon, ačkoliv se říká, že nemá charakter povinné vojenské služby, tak v zásadě říká něco jiného, pokud si srovnáte určité paragrafy.
V předkládaném zákonu řešíme resty poněkud kvapné profesionalizace naší armády z počátku nového milénia z hlediska naší schopnosti zapojit více občany této země do její obrany. Tyto legislativní i obranné dluhy samozřejmě realizujeme v reakci na změnu bezpečnostního prostředí po 25 letech života v naprostém bezpečí, jakkoli se ani v této době Evropa neobešla bez války. Dnes je ale riziko nejen zřetelnější a konkrétnější, ale také hrozba jeho eskalace akutnější. Proto revidujeme a potřebujeme zvýšit svou schopnost obrany způsobem, kterým odpovídá jak rizikům, tak našim možnostem. Tato varianta zejména ve spojení s tím, že není následována náročnější formou povinného výcviku a vojenské služby, nepochybně odpovídá snaze a tendenci nezvyšovat výrazně výdaje na obranu a neměnit zásadně podstatu naší armády, pokud to nebude nutné. V diskusi nad touto variantou, kterou vedl výbor pro obranu s Ministerstvem obrany a s Generálním štábem, se postupně prosadil odlišný pohled, a dovolím si říci napříč politickým složením výboru pro obranu, a to, že páteří naší obrany je kolektivní obrana NATO, naše schopnost poskytnout nebo přijmout vojenskou pomoc silami profesionální armády a záloh.
Já vám rozumím, pane poslanče.
V konkrétní strategické debatě tedy převážil názor, že kondice naší profesionální armády a jejích záloh je pro naši bezpečnost významnější než plošné registrační odvody, za kterými nenásleduje výcvik, protože na takový model nemáme finanční ani technické kapacity.